O tom, zda budou vyžadovány originály, či kopie, bude oprávněn rozhodnout zadavatel. Jako rozhodný okamžik pro účely posouzení se bude považovat okamžik podání o účast. Dále se tato novela zaměřuje i na snížení administrativní zátěže. Zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje. A pak v neposlední řadě i rozšíření práv účastníků zadávacího řízení.
Na prvním místě je paní poslankyně Dostálová. Budete se hlásit ještě do rozpravy? Čili vás mohu odmazat. A nyní přichází na řadu paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní poslankyně.
Já bych pouze chtěl v rozpravě zopakovat to, co již zaznělo v mé úvodní řeči.
Ano, děkuji, mám zaznamenáno. Není tomu tak. Nezazněly návrhy na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu, takže se budeme moci zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení na projednávání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů na projednání ve výborech. Kdo je proti? Hlasování číslo 24, přihlášeno 157 poslanců a poslankyň, pro 123, proti žádný. Dále budeme pokračovat bodem číslo Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji vám za slovo. Přestože tento typ trestného obsahu se v České republice vyskytuje relativně málo, v některých jiných členských státech Evropské unie je situace velmi odlišná. Proto hrozí, že když se v jednom členském státu informační platformy teroristického obsahu zbaví, přesune se tento obsah na platformu státu jiného a bude se dále veřejně šířit. Evropská unie minulý rok proto přijala nařízení číslo 784, aby zavedla efektivní a jednotné postupy proti teroristickému obsahu ve všech členských státech. Teroristický obsah se jednoznačně definuje na úrovni Evropské unie. Členské státy, a to je důležité, nemohou toto vymezení ve svých vlastních zákonných normách rozšiřovat. A další důležitá věc, aby nedošlo k nějaké dezinterpretaci - o čem tady diskutujeme, jedná se pouze o veřejně šířený obsah. Tento zákon nijak neřeší soukromou komunikaci. Takový obsah podporuje teroristy a jejich cíle. Naopak nemůže jít o normální zpravodajství nebo jakýkoliv typ vědeckých studií, ať si o nich kdokoliv myslí cokoliv. Klíčové je, že pokud policie označí nějaký konkrétní obsah za teroristický, má hostingová služba povinnost jej stáhnout, a to obvykle do jedné hodiny. Někdy bude ovšem tato lhůta delší, bude záležet na konkrétní situaci.
Děkuji pěkně za slovo. Povolovací proces, jak zde řekl pan senátor, bude úřadovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav. Vzájemně uznané budou moci být jen přípravky od stejné firmy, stejný produkt totožného složení, včetně formulace a aplikace jen na plodiny, škodlivé činitele a v dávkách registrovaných v dané zemi, registrační zóny, kde registraci provádějí autorizované orgány v souladu s evropskou legislativou. Z registračního procesu vypadne pouze již jmenovaný Státní zdravotní ústav, a to z důvodu snížení administrativy a odstranění duplicitního hodnocení u vzájemně uznávaných přípravků. Tímto pozměňovacím návrhem v žádném případě nedochází k jakémukoliv riziku pro spotřebitele. Navíc potraviny dovážené do České republiky z jiných členských zemí jsou běžně ošetřovány přípravky dle registrace země, kde byly potraviny vypěstovány. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu dojde ke zrychlení procesu uznávání přípravků pěstitele, budou mít v ochraně rostlin stejné podmínky jako pěstitelé v jiných členských zemích.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste se ztišili.
Z tohoto důvodu si vás dovolím požádat o to, abychom zde schválili návrh zákona tak, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Děkuji za pozornost.
Tak, děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Bendl.
V Poslanecké sněmovně jsme podpořili podané pozměňovací návrhy, byly to vlastně dva návrhy, oba se týkaly zjednodušení procesů uznávání povolení k použití přípravků. První pozměňovací návrh se týkal vzájemného uznávání povolení. Druhý pozměňovací návrh se týkal provádění dalších odborných posouzení. Pozměňovacím návrhem, který jsme tady ve Sněmovně odsouhlasili, je tato povinnost dalších odborných posouzení zrušena. V obou případech se jednalo o zjednodušení a zefektivnění povolovacího procesu. Senát s tím nesouhlasil a chce se navrátit ke složitějšímu systému, tedy k původnímu návrhu zákona tak, jak byl předložen.
Ta situace je následující. My jsme hledali společně cestu, jak se s touhle situací popasovat, a ten pozměňovací návrh jsme společnými silami potom odsouhlasili v zemědělském výboru a díky podpoře celé Poslanecké sněmovny i na jednání Parlamentu. Pan senátor tady správně říkal, že tam může dojít k prodlení maximálně 75 dnů, ale to v situaci, kdy budou muset třeba prokazovat rezistenci na některé produkty v ovocnářství a podobně, i deset dní je často situace už pro ovocnáře neřešitelná. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.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
Počet přihlášených se nám ustálil a já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jenom upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit, případně aby si vyřídili, co potřebují, mimo sál.
Navazuje na aktivitu, která byla zahájena mimo jiné i vládou předchozí. Proč agentura tak, jak je navržena? Já jsem dneska ráno vystupoval na konferenci. Řešili jsme a na úvod to zaznělo - ta konference má takovou jednu vlastnost. NÚKIB je tady nehledě na to, kdo v danou chvíli utváří vládní koalici a drží agendu cybersecurity pro Českou republiku, je partnerem institucí v České republice a ministerstev.
Než stanovování dalších administrativních bariér, tak samozřejmě i tady bych chtěl vyzvat, abychom šli cestou sjednocení povolovacích postupů v rámci Evropské unie a harmonizace směrnic.
Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy? K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Návrh usnesení nebyl přijat. Poprosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh usnesení byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nezpochybňuji hlasování.
A my přejdeme k dalšímu bodu, jedná se o Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan poslanec Michal Kučera. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Za druhé, s určitou setrvačností, co do určité míry v tuhle chvíli brzdí cenu potravin z hlediska spotřebního koše, tak je relativně nízká neboli sezonní cena ovoce a zeleniny. Já už jsem tady několikrát zmínil, že samozřejmě recepty jsou na to celkem jasné. V tomto směru si myslím, že takto postupovaly Polsko a Itálie.
Prosím, máte slovo.
Děkuji médiím, že neustále, průběžně věnují této problematice dostatečnou pozornost.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní návrh paní poslankyně Adámkové. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh paní poslankyně Pastuchové. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dále paní poslankyně Pastuchová navrhuje bod číslo 82, sněmovní tisk 233, jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2022, a to dnes po pevně zařazených bodech jako druhý bod. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Nyní návrh paní poslankyně Válkové. Ano? Mohu takto? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vy jste asi citovala pana Fiedlera z Ministerstva pro místní rozvoj v této věci. Jsem rád, že jsme ho probrali právě na výboru pro veřejnou správu, kterému předsedáte, a ukázalo se, že doporučení komise v té implementaci neobstálo v testu. Týká se to pak obecně právě horizontálního fungování, poskytování služeb napříč státní správou.
Děkuji.
Já samozřejmě vím, pane ministře, že jde o ústřední orgán státní správy. A prostě jsme narazili na tenhle problém, který jakýkoliv jiný ústřední orgán, ať se bude jmenovat DIA, BIA, MIA, to je úplně jedno, bude mít stejné problémy v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten je ten, který to podepisuje, a ten si to bude chtít nechat okovat svými právníky na rezortu a tak dále Tohle se prostě žádnou agenturou ani ústředním orgánem nikdy nevyřeší.
Tak jenom takto krátce.
Děkuji. Reagovat chce s faktickou paní poslankyně Dostálová. S faktickou se nikdo další nehlásí, tak můžeme přejít k dalšímu přihlášenému do obecné rozpravy, a to je pan poslanec Marek Novák.
Návrh zákona byl projednán ve zkráceném připomínkovém řízení a byl vládě předložen s šesti rozpory. Už vedoucí Úřadu vlády namítl, že návrh zákona měl být poslán do nezúženého, nezkráceného připomínkového řízení a neměl být vládě předkládán, dokud nebude shoda na projektové úrovni. Takto významná transformace si žádá, aby byl ten proces skutečně nastaven tak, že bude ze strany státu zajištěno kontinuální poskytování služeb občanům tak, aby veřejnost nebyla zamýšleným převodem agend nějak dotčena, a ten proces skutečně není jednoduchý. Co se týká podnikatelů, ti už se nám ohledně datovek bouří.
Mě k tomu vystoupení evakuovalo vystoupení pana ministra vnitra minulý týden ve čtvrtek, kdy mluvil o tom, že se v minulém volebním období nedělalo nic s bojem proti dezinformacím.
Kolegové, kolegyně, prosím, poslouchejte svého klubového poslance. Děkuji.
Jsem si vzpomněl na jeden český film...
Děkuji, pane poslanče, že budete pokračovat.
Já jsem chtěl reagovat na vystoupení pana ministra. Byly tam věci, které se týkaly školství, které se týkaly bezpečnosti, a vy neustále mluvíte o tom, že Ministerstvo vnitra, respektive CTHH, připravuje jakýsi zákon. Je to jak paní Columbová. Nikdo ho neviděl, nikdo o něm neslyšel, o panu Klímovi už jsme vůbec neslyšeli. Tak já bych chtěl, protože si myslím, že to je opravdu vážné téma, a podotýkám, že já zásadně až nikam nekandiduji, takže to není nějaké předvolební téma, protože u nás na Praze 4 nemáme problém s dezinformacemi, takže určitě to není předvolební kampaň. A myslím si, že - a kolegové mi to určitě v zákulisí potvrdí a určitě si nebudou vymýšlet, jako to bylo před chvilkou - že jsme se tam prostě shodli napříč politickým spektrem, protože to nebylo politické téma, není to politické téma. Ale od začátku volebního období, kdy sem spolu s kolegou Nacherem chodíme takřka pravidelně a chceme ten bod zařadit, se nám to nedaří. Já jsem na tu přihlášku psal jako bod číslo 3, ale já bych to chtěl změnit, aby to byl bod číslo 11 této schůze. Děkuji za pozornost.
Takže jenom si upřesním, nikoliv bod 3, jak máte v přihlášce, ale bod 11. Děkuji.
Tady mi pan kolega Králíček nastavil stupínek, já ho zatím ještě nepotřebuji. Tak myslím, že jsem přišel v pravou chvíli, byl jsem omluven mezi 14. a 14.30, a byly tady tři návrhy na zařazení bodu, kde já rád zareaguji, a tady jenom věcně bez čehokoli dalšího. Vláda České republiky tento materiál vzala již na vědomí, přičemž ovšem Ministerstvo vnitra přišlo se sérií konkrétních úkolů z toho vyplývajících pro jednotlivé rezorty. Ty chceme projednat na další bezpečnostní radě státu. Chci ve vládě nechat schválit materiál, který už nebude pouhou analýzou, ale budou z něj vyplývat přímé úkoly pro jednotlivé rezorty. Určitě je tam zapracováno i to, na čem pracovali poslanci, z toho ta analýza jako taková také vycházela. A poté v té chvíli, když to schválí vláda, toto chci předložit jako ucelený materiál do Poslanecké sněmovny. Já jsem to nakonec vzal na vědomí, nicméně na té podzimní bezpečnostní radě státu to bude projednáno i s konkrétními úkoly, vláda a potom Sněmovna.
Děkuji, pane ministře, a nyní zde mám přihlášku pana poslance Nachera, ale nevidím ho tu, tudíž jeho přihláška propadá. Ještě pan předseda Výborný.
Je to pozměňovací návrh poslanců Kotta, Bendla a Smetany, který rozšiřuje výčet nekalých obchodních praktik.
Děkuju. V podrobné rozpravě první vystoupil pan poslanec Smetana, jako druhý je přihlášen pan poslanec Kott. Tak prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže ještě jednou velké díky za to. Tento dokument pojednává o dopřesnění definice významné tržní síly.
Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Černý.
Děkuji za slovo. Podrobné odůvodnění je součástí těchto sněmovních dokumentů.
Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Znovu se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova? A vlastně jsme vyčerpali program našeho dnešního jednání. Dnešní jednání tedy končím a sejdeme se opětovně zítra, kdy bude pokračovat naše schůze.
Rovněž dojde k převodu dvou organizačních útvarů z Ministerstva vnitra do tohoto nového ústředního orgánu, a to odbor hlavního architekta eGovernmentu a odbor eGovernmentu. Bude také převedeno několik zaměstnanců odborů koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment cloudu. Působnost těchto odborů je nadrezortní. Kompetenčními centry se rozumí útvary, které soustřeďují experty či tematicky zaměřené odborné kapacity k jejich následnému využití napříč celou státní správou. Pro vytvoření moderního a udržitelného úřadu je třeba zřízení těchto zmiňovaných kompetenčních center jakožto dobré investice do budoucích období a jejich zakotvení v zákoně. V rámci DIA jsou plánována tři kompetenční centra. Současně bude analogicky k ministrovi - předsedovi Legislativní rady vlády zakotven též ministr - předseda Rady vlády pro informační společnost. Tím bude zajištěno, že agenda digitalizace bude vždy zastoupena ve vládě, současně však není nutné, aby se jednalo o samostatného ministra, touto funkcí může být pověřen kterýkoliv člen vlády. Strategická úroveň je charakterizována strategickou koordinací na úrovni ministra, předsedy RVIS, taktická a operativní, respektive exekuční úroveň náleží Digitální a informační agentuře. To s sebou nese i úroveň jejich provázanosti, přirozenou a žádoucí kooperaci obou subjektů a vzájemné doplňování. V souvislosti se zřízením DIA dochází k úpravě celé řady zákonů, které svěřují kompetence oblasti digitalizace Ministerstvu vnitra a Správě základních registrů. Nově budou tyto kompetence svěřeny DIA. Správa základních registrů v současné době mimo jiné realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry a dále mezi registry a agendovými informačními systémy. Tyto činnosti jsou z povahy věci nadrezortního charakteru a týkající se více rezortů. Dále je to úprava pravomocí hlavního architekta eGovernmentu. Odbor hlavního architekta eGovernmentu má dvě skupiny úkolů. První je strategická a koncepční činnost, která je zákonem svěřena Ministerstvu vnitra. Tato působnost bude částečně převedena na DIA, částečně na ministra, respektive předsedu RVIS. Druhá skupina úkolů se týká řízení vedených tímto útvarem a schvalování projektu eGovernmentu. Tato působnost bude rozšířena a převedena na DIA.